Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tento bod končím. Já se ptám navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Pan poslanec Martin Plíšek.
Nehledal bych v něm žádnou politiku a jsem přesvědčen, že získá drtivou většinu, možná všechny hlasy přítomných poslanců.
Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není zájem.
Žádné legislativně technické úpravy nebyly ve třetím čtení předneseny, čili máme před sebou pouze dvě hlasování.
Děkuji. Prosím, pane zpravodaji.
Takže první hlasování bude o návrzích pod písmenem A společně jedním hlasováním.
Paní navrhovatelka souhlasí. Je to hlasování 127, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 99, proti žádný. Tím jsme se vyrovnali s pozměňovacími návrhy a zbývá hlasovat o návrhu zákona jako celku. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní senátorce i panu zpravodaji za spolupráci. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Dne 1. července 2016 začala platit rozsáhlá úprava branného zákona i nový zákon o službě vojáků v záloze. Tyto právní předpisy zásadním způsobem změnily podmínky výkonu služby vojáků v aktivní záloze. Klasická - pravidelná vojenská cvičení, výcvik jednotek; vzdělávací - kurzy a jiné vzdělávací aktivity; ceremoniální - kdy se pouze účastní akcí k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti. Za třetí - u ceremoniálních cvičení, která nejsou delší než dva dny, se zavádí místo lékařské prohlídky na začátku a na konci cvičení pouze čestné prohlášení vojáka o jeho aktuálním zdravotním stavu, což je významné zjednodušení. Pro případ nástupu nemocného vojáka na vojenské cvičení se zavádí fikce nenastoupení. V té se konkrétně navrhuje
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přečtu ještě omluvy.
To mi přijde normální. Já nijak nezpochybňuji, že je nemocen. Nic by se nestalo vzhledem k tomu, jak jsou naplánovány schůze Senátu. Nic by se nestalo. Víte vůbec, kdy bude zasedat Senát? Tak takové ty omluvy, to jsou takové dětské omluvy. A pak ještě řeknete kolegyni, která má naprostou pravdu. Kdyby to bylo poprvé. Kdyby to bylo poprvé, tak jsme určitě nad věcí, ale to je pravidlo, jak tady chodí ministři. Podívejme se včerejší interpelace - kůl v plotě, nový ministr školství, ani noha. Tak se pojďme domluvit, že se sejdeme v září, abychom došli zákona. Netrapme se tady v červenci. Proč tento návrh zákona neprošel standardním připomínkovým řízením? Polknu jedovaté poznámky, nebudu to říkat. Zrovna mě napadlo, když jsem se díval na televizní program, a nebudu nic říkat.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Vladimír Koníček.
Děkuji. je napsaná informace, že pan ministr od 10.00 pokládá věnec u hrobu neznámého vojína.
Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Přednesu návrh usnesení. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1094 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Není tomu tak, pardon. Máte slovo. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím. Upozorňuji, že i tady je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dospěli jsme k tomu, že se počet specializací nesnížil, některé nové tam přibyly a jediná, kterou jsme zrušili, byl obor praktický lékař pro děti a dorost. Péče o děti v primární péči se naprosto zásadním způsobem liší od péče o děti v nemocnicích. Je to péče, která má v sobě zásadní složku preventivní, zásadní složku vlastně léčby a sledování dětí zdravých. Musím konstatovat, že v letošním roce žádalo předběžně o zařazení do oboru praktický lékař pro děti a dorost 84 lékařů. Je to pořád trvalý nárůst. A v okamžiku, kdy zjistili, že ta specializace vlastně mizí a že to přechází do něčeho jiného, tak své přihlášky stahují. A není v rozporu s žádným předpisem Evropské unie. Čtyřleté vzdělání určitě bohatě stačí.
Mně připadne naprosto nesmyslné, aby se znovu oddělovaly tyto dvě složky od sebe, a jako příklad jsem uváděl svou pozici gynekologa, kdy gynekolog, který dělá v ambulanci, také dělá preventivní medicínu, porodník dělá jinou práci, a gynekolog, který operuje tumory, by měl být třetí obor. A zrovna třeba ta preventivní gynekologie a operační a porodnická gynekologie je krásný typický příklad.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.
Děkuji za slovo.
Prvním řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Není to tak, že by tento obor, jeho existence byla v rozporu s právem Evropské unie. Prostě v Evropské unii mají obory jinak upraveny, to je pravda. To bych chtěl říct ke stanovisku vlády. A proto mě velmi překvapilo, že ta novela, kterou jsme před pár týdny schválili, která si kladla za cíl snížit počet oborů, tak vlastně zrušila jeden jediný vzdělávací obor. To si myslím, že je naprosto špatně. A myslím, že to byli i zástupci ze zahraničí, kteří se vyjádřili obdivně právě proto, že máme samostatný obor a máme skvělou péči o děti v terénu. Z těchto důvodů pokládám za důležité, aby i poté, co byl návrh zákona před pár týdny schválen, byl znovu otevřen a tento obor se mezi vzdělávací obory znovu vrátil. Myslím si, že i v zájmu zachování dostupnosti péče v terénu vás prosím o podporu tohoto zákona.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec David Kasal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dovolte, abych se k tomu také vyjádřil. Mě opravdu udivuje jedna záležitost.
Zároveň bych si tady dovolila jenom avizovat mou prosbu a žádost o změnu hlasovací procedury tak, aby bylo umožněno všem, kteří skutečně chtějí pomoci českému zdravotnictví a pacientům zvlášť, aby bylo umožněno o těch mých návrzích vůbec hlasovat, protože procedura je připravena tak, že by se o nich vůbec hlasovat nemohlo, a to si myslím, že by nebylo fér vůči českému zdravotnictví ani vůči českým pacientům. Já vám děkuji za pozornost a podporu.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Ptám se pana zpravodaje, jestli je mu jasný návrh té změny procedury? A jak by to tedy bylo? Není zájem. Prosím.
Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení: Nejdříve legislativně technické úpravy, pokud budou načteny. Zmocňuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení Poslanecké sněmovně.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru, tak jak byla navržena paní poslankyní Markovou. Tento návrh procedury byl přijat a my tedy nadále budeme postupovat tímto způsobem. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti?
Ten je v podstatě legislativně technický, kdy správní delikty mění tu terminologii na přestupky. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Tento návrh byl přijat. Prosím.
Tím máme všechny návrhy odhlasovány a můžeme hlasovat o zákonu jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Děkuji Sněmovně za schválení tohoto zákona.
Nyní krátce přečtu omluvy.
Tím se plně převezme úprava platná pro vojáky z povolání a dojde ke sjednocení podmínek, kdy v současné době bohužel vojákům v záloze ve službě nevzniká nárok na kapesné při zahraniční služební cestě. Cílem je zmírnit rozdíl mezi příjmem, který má voják v aktivní záloze v civilním zaměstnání a po dobu vojenského cvičení a současně zavést motivační faktor nejen ke zvýšení zájmu o vstup do aktivních záloh, ale i pro co možná nejdelší udržení již vycvičených vojáků v aktivní záloze, do kterých jsme investovali. Dále se zavazuje nárok na základní částku odměny 18 000 korun s vykonáním alespoň sedmi dnů cvičení v roce. Dámy a pánové, návrh zákona obsahuje relativně jednoduché, ale velmi důležité změny, které je nezbytné uvést do praxe co nejdříve. Závěrem bych rád uvedl, že vláda k tomuto návrhu přijala souhlasné stanovisko. Děkuji za pozornost a žádám vás o podporu předloženého návrhu.
To znamená, máte před sebou návrh bezmála úplného výboru pro obranu. Je to myslím dost výjimečná situace vzhledem k předlohám, a proto bych rád na ni upozornil. Také mají už svou historii, mají svoje kariéry, proto také i pro ně platí uznání kariéry, hodností, povyšování a služebních pozic a jejich odražení se v odměnách pro příslušníky aktivních záloh. A v tom právě výbor pro obranu chce usnadnit jejich spolupráci a participaci pro nás všechny.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Jana Černochová.
Já jsem jednou z navrhovatelek, takže jenom velmi stručně. Myslím si, že skutečně tato norma pomůže aktivním zálohám. Přijde vám to normální? Přijde vám normální, že tady projednáváme branný zákon a nesedí tady ministr obrany? Byl omluvený? Nebo dělá někde kampaň? To, že nehlasuje pan ministr pro zařazování svých vlastních norem, které podepisuje, to je jiná věc. Ale dneska tady má sedět! Vím, co to pro ty vojáky znamená. Ale já tady opravdu žádám a apeluji na členy vládní koalice, aby donutili, aby ministři seděli ve chvíli, kdy se projednávají jejich body, tady na zadku, aby nám k tomu mohli něco říct. Já vím, že je to poslanecká iniciativa, protože neschopnost pana ministra obrany Stropnického došla do té míry tak daleko, že ani není schopen připravit a projednat svůj návrh zákona.
Omlouvám se, pane poslanče. Děkuji panu poslanci a potvrzuji, že pan ministr je skutečně omluven ze zdravotních důvodů.
Děkuji, dámy a pánové, za slovo. Já jenom - opravdu to byl zbytečný útok na pana ministra, nebylo to úplně fér. A pokud se tady máme všichni dohromady bavit o obraně a bezpečnosti naší země, prosím vás, spíš hledejme způsoby, jak spolu normálně komunikovat, diskutovat, a ne jak hrotit situaci naprosto nefér způsobem, zvláště když tedy slyšíme, že pan ministr byl omluven.
Vzhledem k tomu, že zde opět nebyly předneseny legislativně technické úpravy, tak první hlasování by byly pozměňovací návrhy zemědělského výboru vedené pod písmenem A en bloc jedním hlasováním. Druhé hlasování by byly pozměňovací návrhy poslance Petra Kudely uvedené pod písmenem B en bloc jedním hlasováním. A za třetí hlasování o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 117, přihlášeno 123 poslanců, pro 119, proti nikdo.
Druhé hlasování by byly pozměňovací návrhy poslance Petra Kudely uvedené pod písmenem B a zde se jedná o zvýšení horní hranice sankcí za nedodržení předpisů.
Ano, o všem návrzích bylo hlasováno. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a tento bod končím a současně předávám řízení schůze kolegovi.
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Je to hlasování 120, přihlášeno 127 poslankyň a poslanců, pro 110, proti žádný. Děkuji. S řádnou přihláškou pan poslanec Ludvík Hovorka.
Ten zákon, který se předkládal, měl zásadně zlepšit systém vzdělávání lékařů. A tímto on vlastně naplňuje ten slib. Prostě tak, jak to tady říkali předřečníci, buď je ten lékař dobrý, nebo lepší, nebo horší. Ale má to vzdělání podle toho vzdělávacího oboru. Já jsem pro prostupnost těch oborů. A víte sami, že na začátku přece byla snaha se domluvit, ale potom přišly nějaké problémy, že došlo k nedohodě, řeklo se ne, ten obor se jednoznačně musí zrušit.
Ještě jednou děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já si vážím všech názorů, které zde padly. To naprosto respektuji a na každém názoru je jeho racionální pravda. My jsme měli výborný systém vzdělávání a říkali jsme, že podle Evropské unie to musíme dělat jinak. No a kam jsme to dopracovali? Že dneska nevíme, jak s tím. Není to v rozporu se zákonem. Samozřejmě kapitační platba je k tomu, že prostě se ten lékař stará o pacienty neustále. Není. Medicína je jedna a samozřejmě je otázka, jestli to dělám v nemocnici, kde mám možnosti konzilií, konzultaci, a v té ambulanci to nemám. Takže řešme spíš tuto věc. Já bych skutečně si přál, aby tento návrh zákona byl schválen a abychom konečně zavedli do zdravotnictví pořádek, protože dle mých zkušeností a vědomostí zatím k žádné zásadní reformě zdravotnictví nedošlo, jenom o tom stále hovoříme.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se chci jenom krátce vyjádřit k provozní době praktických lékařů či ambulancí. Víte, my jsme ve správní radě řešili situaci, kdy zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit zdravotní péči pro občany, pro své pojištěnce. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že se do toho taky zahrnovala otázka návštěv pacientů v místě bydliště, protože s tím máme značný problém. Co zatím není vyřešeno, to je záchranná služba a potom, což je samozřejmě záležitost krajů, ale taky služby, soboty, neděle případně večer, kdy není zatím nástroj, jak praktické lékaře k tomu donutit, a vlastně to jde na bedra nemocničních lékařů, protože to zajišťují nemocnice. Tak jenom k tomu krátce.
Děkuji za slovo.
Prosím, pokračujte.
A současně jménem těchto dvou klubů vetuji i zkrácení lhůty, tak jak bylo navrženo panem poslancem Hovorkou.
Já nikdy nebudu tak dobrý rétor jako pan docent Svoboda. Ale chtěl bych, abyste pochopili, že to, co se odhlasovalo minule při projednávání tohoto zákona, bylo správné. Lékař, který ho ošetřuje, má mít jeden systém vzdělávání, který ho připraví na to, jak o to dítě pečovat. To si myslím, že je zcela zásadní, a všichni byste to měli pochopit. Já jsem rád, že u nás funguje tak, jak je, a jsem za to šťastný. Nepřipadá mi, že to, co odejde z nemocnice do ambulance, je odpad. Připadá mi, že by to spojení mezi nemocnicí a terénem mělo jednou provždy zůstat a neměly by se mu klást překážky a neměly by se mezi nimi vykopávat příkopy. Na závěr bych chtěl říct, že vystoupilo osm kolegů, z nichž někteří opakovaně. Vzneslo se několik návrhů, aby se projednávalo v devadesátce. Veto, aby se projednávalo v devadesátce.
Nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.